Čili bude to situace, kdy bude jeden posudek a ten posudek bude dělat znalec, kterého jmenoval nezávislý soud. To je stav, který nepovažuji za správný.
Objekt je od roku 1978 ve vlastnictví Ministerstva školství a v minulých letech o něj usilovala například Univerzita Karlova, která chtěla vybudovat kampus pro své studenty. Bezplatný převod se ale nikdy nepodařil. Už v roce 2010 Ministerstvo financí neschválilo bezúplatný převod vily z majetku ministerstva na univerzitu z toho důvodu, že údajně chybělo doložení veřejného zájmu. Mezitím vila Milada značně chátrala a univerzita už ruinu nechce. Stačí vzpomenout jen nejkřiklavější příklady z Prahy - objekt Klinika na Praze 3, historická usedlost Cibulka ze 14. století v Košířích, dům na Albertově atd. Mnohé z těchto budov by mohly sloužit veřejnému zájmu. Od dramatického dění, kdy z vily Milady policie vyvedla poslední squattery, uběhlo sedm let. Od té doby se nic nezměnilo. Občané upozorňují na kriminalitu v okolí vily, objekt dále chátrá a jeho špatný technický stav je rizikem pro místní obyvatele. Na co se čeká? Na to, až bude v takovém stavu, kdy bude nutno jej zbourat a pozemek předat developerům? A to se netýká jen vily Milady. Ptám se tedy, jestli se Ministerstvo školství míní touto situací zabývat, kdy a jak to bude dořešeno.
Děkuji. Paní poslankyni bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Leo Luzar v 25. interpelaci bude interpelovat pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ve věci zástupců státu v OKD.
Má to docela vážnou souvislost s budoucností OKD. Hovoří se o různých schématech, různých možnostech řešení, proto i účast státu v těchto orgánech má dvě roviny. Předpokládám tedy, že jejich úkolem je podávat informace. A zde se dostáváme do roviny možného zainteresování státu na výraznějším zásahu státu do řešení v této společnosti a dostáváme se na rovinu, řekněme, obchodní nebo byznysovou o budoucnosti OKD. Nechci předjímat, ale možná i do budoucna nějaké vzniklé nároky, které by mohly být směřovány vůči státu v rámci nějakých vyrovnávání.
Pokud se to nepovede, tak hrozí bankrot, to všichni v zásadě víme.
To je asi veškerá informace, kterou vám k tomu mohu podat.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Poprosím pana premiéra o odpověď.
Takže ověřím další fakta, protože v tuto chvíli skutečně nemám žádné další podrobnosti k dispozici.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Oficiální informace, kterou jste nám řekl, že ji neznáte, takže já vám pomůžu, které potvrdil i mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák, znějí, že to byl legální migrant. Takže tu informaci soudy mají, vy ji nemáte, teď jsem vám pomohl. Takže vás prosím o odpověď. Kdo to schválil? Jak a kým byl tento člověk a jeho minulost prověřovaný? Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazuje od počátku nulovou toleranci migrace v rámci současné migrační vlny. Vaše, tedy Sobotkova a Babišova vláda, však dělá pravý opak a všechny tyto naše návrhy jste zamítli. Uvědomujete si, že kdyby vaše vláda nepřijímala tyto migranty, tak tato nebohá česká žena nemusela být znásilněna? Uvědomujete si, že tím, že přijímáte do České republiky tyto migranty, tak jste de facto spolupachatelem tohoto otřesného činu? Kdo konkrétně, pane premiére? Budete osobně kontaktovat tuto znásilněnou ženu a vysvětlíte jí do očí, proč přijímáte africké a arabské migranty do České republiky? A co myslíte, že vám tato žena a její rodina odpoví?
Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji. Především chci říci, že jakákoli takováto trestná činnost je pro vládu zcela nepřijatelná. Jakékoli takovéto chování je pro vládu zcela nepřijatelné. Ať se ho dopustí kdokoli. Já jsem si ověřoval dnes, zdali to bylo součástí programu, který byl schválen v souvislosti s řešením migrační krize v rámci relokace, resettlementu. A v souvislosti s tímto programem to nebylo.
Pan poslanec chce položit doplňující otázku.
Pane premiére, to je neuvěřitelná odpověď. Tyto peníze jsou samozřejmě na úkor peněz pro potřebné české občany.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Především chci říci, že ta čísla, která zde byla citována, jsou čísla, která jsou nereálná, protože žádný takový příliv uprchlíků do České republiky nenastal v letošním roce. A předpokládám a jsem si téměř jist, že ani nenastane příští rok. Takže ty peníze nebude nutné vynaložit a tu situaci nebude nutné řešit. Pokud jde o integraci cizinců v minulosti, týkalo se to zejména lidí, kteří přišli z Ukrajiny, týkalo se to zejména lidí, kteří přišli z Ruska, a týkalo se to lidí, kteří přišli z Kuby. Stejně tak jsme financovali pomoc našim krajanům z Ukrajiny, na to by nebylo dobré zapomínat. V médiích se píše celá řada věcí, jsou tam různé výroky, řada z nich je potom posléze dementována, řada věcí může být zkreslena. Takže já jsem dnes obdržel interpelace v této věci, obrátím se na ministra vnitra, požádám o sdělení, jaká tedy byla identita toho člověka, jaký je jeho status tady v České republice, tak abych tu věc měl ověřenou, a tato informace bude poskytnuta.
Děkuji, pane premiére. Dalším vylosovaným je pan poslanec Radim Fiala, který je nepřítomen, tudíž jeho interpelace propadá. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu, aby přednesl svoji interpelaci na premiéra.
Paní ministryně, hovořila jste o testování. Dokážu si představit situaci - šička v úkole, aby si vydělala svých 14 tisíc čistého, ve stoprocentním plnění úkolu musí pracovat 12 hodin denně.
Já se domnívám, že na základě těch čísel, která jsem tady přednesla, je vidět, že skutečně tu není žádný velký neorganizovaný příliv. Vláda proto neustále navyšuje minimální mzdu. Takže já si o takových zaměstnavatelích také samozřejmě myslím své, že by měli navýšit.
Děkuji paní ministryni.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Hromadný odchod by mohl vést k destabilizaci této zdravotní pojišťovny. Vážený pane ministře, mohl byste uvést na pravou míru, jaká je skutečnost a aktuální situace ve VOZP, a potvrdit, zda se mají či nemají její klienti něčeho obávat?
Děkuji, panu poslanci bude odpovězeno písemně.
Tento systém stále nedovoluje aktualizace údajů, o které se jedná. Je to stav, který přetrvává od vypnutí tohoto systému v červnu. Od té doby byla zprovozněna pouze část jeho aplikací, které umožňují prohlížení dat. Jedná se o centrální evidenci aktivit, evidenci veřejných soutěží, rejstřík informací o výsledcích a centrální evidenci projektů, ale bez možnosti přidávat údaje, zejména přidávat údaje, které se týkají nových projektů. Není možné startovat nové projekty, přidělovat jim finance. Tento stav trvá.
Paní poslankyně Markéta Adamová bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci zákona o hmotné nouzi.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, dlouhodobě řešíme problematiku doplatku na bydlení, kvůli čemuž jsem vás již v minulosti interpelovala. Zákon o hmotné nouzi prochází jen v tomto volebním období už několikátou novelizací. Já však dlouhodobě tvrdím, že není nutné neustále měnit zákon a zpřesňovat jej, protože by stačilo, kdyby úředníci úřadů práce skutečně kvalitně pracovali, prováděli kontroly, a to lze i se stávající úpravou zákona. Přesto se mnoho nezlepšilo, obchod s chudobou jen kvete. V poslední době se tento problém z ubytoven přesouvá do bytů. V Jirkově v severních Čechách vznikla petice Přímo s představiteli obce a petenty, Sdružením vlastníků jednotek a dalšími jsme řešili tuto situaci. Jednání byla přítomna i ombudsmanka Anna Šabatová, která potvrdila, že dle výkladu zákona o hmotné nouzi je možné, aby úřady práce dávku rozdělily a část vyplácely přímo sdružení vlastníků jednotek právě na služby. Chci vás tedy požádat, abyste co nejrychleji zadala úřadům práce pokyn, že mají vytvořit jednoznačnou metodiku, podle které se budou úředníci řídit, a pomohou eliminovat problém dnes už nejen s ubytovnami a problematickými nájemníky ubytoven, ale s problematickými majiteli bytů a jejich nájemníky, který dopadá na poctivé a slušné lidi, vlastníky okolních bytů. SVJ se dnes často nacházejí před krachem, protože nejsou schopny platit dluhy za problematické sousedy.
Děkuji paní poslankyni.
Takže vlastně znemožnil jenom tou redukcí... To si myslím, že je docela podstatné. Takže dnes, když máme úplně zdevastovaný byt, tak my nemáme jak říct, že do tohohle bytu nebudeme platit sociální dávku. To jsou regulace, které jsou naprosto běžné v západní Evropě. Takže tady taky bychom se měli rozhodnout, co vlastně chceme.
Nemá.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se o tom už zmiňovat nebudu, protože pan premiér nám to docela podrobně popsal. Jak bude probíhat azylová procedura i přes spáchaný závažný trestný delikt žadatele? Média uvedla, že mladík je součástí nespecifikovaného integračního programu. Chci se vás tedy zeptat, co je to za program, kolik imigrantů se jej účastní a kde jsou účastníci ubytováni. Kolik žadatelů o azyl je v současné době v České republice a jestli je možné sloučení rodin při získání azylu. A jestli může případným vyhoštěním mladíka být potrestána i celá rodina. A je možné vyhoštění časově omezit? A jaká je nejnižší lhůta?
Děkuji paní poslankyni. Pane ministře, prosím o odpověď.
Já už si přesně nepamatuji, vážená paní poslankyně, od čeho se to odvozovalo, ale není problém to zjistit a poslat znovu. V současné době je tento projekt zastaven. A zde se reflektuje právo Evropské unie. Pokud je tento azyl odňat, tak může být samozřejmě odňat i tomu zbytku.
Já už se nebudu ptát. Byla bych ráda, kdybychom se na tom mohli podílet a dát to dohromady, protože vidíte, že ta situace je čím dál horší.
To znamená vláda jako taková v rámci svých kompetencí nemůže do toho chodu zasahovat, což si myslím, že je ale dobře. A ta má možnost sankcí v podobě schvalování či neschvalování zpráv o činnosti České televize nebo Rady České televize. A je tady také kompetence, kterou má Poslanecká sněmovna, to znamená volit členy příslušných mediálních rad. Těžko říct, který ten systém je lepší z pohledu respektování vyváženého, objektivního vysílání televize a té role, kterou by jako určitý garant tady měla hrát Rada České televize, eventuálně Rada Českého rozhlasu a Poslanecká sněmovna. Prostě i rady mají omezené pravomoci, které mohou používat.
Děkuji. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku.
Jenom v krátkosti. Procházíme testem demokracie, testem voleb. A samozřejmě jsme zodpovědní svým voličům. Proto jsem si úmyslně vybral právě americké prezidentské volby, které se nás přímo nedotýkají a jsou možným zrcadlem práce České televize. Bohužel rada v tom složení a tak, jak je vybírána a doporučována, dneska spíše, dovolte mi ten výraz, zobe z ruky managementu České televize a neodpovídá tomu, jak by měla fungovat.
Děkuji.
Je to prostě důležitá věc pro nějakou férovou politickou hru.
Vážený pane premiére, na začátku letošního června jsem vás interpelovala ohledně vysokorychlostního internetu. Pokud vím, tak tento záměr úplně nevyšel, když vláda plán schválila až na začátku letošního října. Nicméně schválen byl a to je klíčové. Určité otázky ale přetrvávají. Protože dle vašich posledních prohlášení není jasné, že pan ministr Mládek ve svém úřadu setrvá, dovoluji si obrátit se se svými dotazy opět na vás. Pane premiére, znamená schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace, že 14 miliard na rozvoj vysokorychlostního internetu v regionech je definitivně zachráněno, nebo nikoli? A jaké jsou další kroky, pokud jde o čerpání těchto prostředků? Ve druhé části své interpelace bych se zeptala na problém související. Ve své odpovědi jste uvedl, že - cituji: "14 miliard z evropských fondů nemůže vyřešit a neřeší otázku připojení k vysokorychlostnímu internetu na celém území České republiky. K tomu budou potřeba mnohem větší investice ze strany soukromých poskytovatelů tohoto připojení. Jde o finanční prostředky, které budeme moci využít ve specifických regionech, ve kterých není a nebude šance na to, aby se bez této podpory a bez této dotace připojení k internetu zlepšilo." Zajímalo by mě, zda vláda hodlá usilovat o to, aby soukromí poskytovatelé právě do rozvoje vysokorychlostního internetu v oblastech, které nepokryjí evropské dotace, investovali více. Děkuji za odpověď.
Prosím, máte slovo.
Nicméně snad může platit konec dobrý, všechno dobré, protože se skutečně podařilo na vládě projednat dva klíčové dokumenty, o kterých jsme tady i diskutovali v minulosti na půdě Poslanecké sněmovny i během interpelací. Vláda 5. října tohoto roku schválila dva klíčové materiály, jednak Národní plán rozvoje sítí nové generace a potom návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Znamená to, že máme v tuto chvíli národní plán, umožňuje aktivovat významnou část toho operačního programu PIK, ve které je právě alokováno 521 milionů eur, což je tedy těch zhruba 14 miliard korun. Tedy základní podmínka pro to, aby vůbec ty peníze byly vyčerpány, byla na úrovni vlády splněna. Nicméně teď se připravují implementační dokumenty, jako například hodnoticí kritéria projektů a návrh výzvy, dále se dokončuje identifikace intervenčních oblastí, do kterých může být směřována podpora. Podle vyjádření společnosti ČEZ nebylo možné sociální aspekt zohlednit výraznějším způsobem, a to s ohledem na její status obchodní společnosti založené za účelem podnikatelské činnosti a tím je maximalizace zisku. Tolik citace z dopisu, který jsem k této věci obdržel na základě informace, kterou jsem si vyžádal od ministra financí.
Bylo slíbeno, že se tím bude rada zabývat. Za další jsem se chtěla zeptat, jestli jste jednal přímo s radou, protože i o tom jsme minule mluvili. Jediným hlediskem při rozhodování nemá být pouze vidina maximalizace zisku , ale i odpovědnost k lidské společnosti a k sociálním jistotám.
Děkuji. Na mě se obrátila paní primátorka Krnáčová dopisem. Poslala mi usnesení Rady hlavního města Prahy a v tuto chvíli se zpracovává na Úřadu vlády odpověď k tomuto dopisu primátorky, který byl na Úřad vlády doručen v uplynulých dnech. Já bych skutečně pokládal za rozumné řešení, pokud by hlavní město Praha do tohoto procesu vstoupilo, ale je to jeho rozhodnutí. To je hlavní problém - konflikt s obchodním zákoníkem, konflikt s otázkou zajištění péče řádného hospodáře a riziko eventuálních žalob ze strany minoritních akcionářů, pokud by bylo postupováno jiným způsobem.
Děkuji, pane premiére. Tímto jsme vyčerpali čas určený pro interpelace na pana premiéra. Nyní budeme pokračovat interpelacemi na ostatní členy vlády. Malou chviličku vydržte, předám řízení.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Než přejdeme k dalším interpelacím na členy vlády, tak ještě omluvy. První interpelaci si vylosoval pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha. Prosím, pane poslanče, vzhůru do aktuálního tématu.
Vážený pane ministře, v loňském roce potkalo Českou republiku naprosto extrémní sucho, jedno z nejhorších v historii měření. Přestože se zdá, že letošní srážky deficit vody nahradí, odborníci uvádějí, že nižší než obvyklou zásobu vody v půdě typickou pro toto období v roce najdeme v celém profilu pouze na 40 % našeho území. Vážený pane ministře, v jakém stavu je příprava plnění úkolů v gesci Ministerstva životního prostředí plynoucích z tohoto vládního usnesení? Existuje již návrh koncepce řešení krizové situace, vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území České republiky? Chci pouze upozornit na to, že v části 3 materiálu vlády je uvedeno celkem 51 opatření rozdělených do skupin, které znamenají určitý podíl na řešení této situace. Velmi by mě zajímalo, jak je to plněno.
Druhou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Koubek, který bude interpelovat taktéž nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci prodeje písnického sídliště společnosti ČEZ.
Děkuji, pane předsedající. Jak jistě víte, sídliště společně s rozsáhlými pozemky pod ním je dnes v majetku společnosti ČEZ, kde stát prostřednictvím Ministerstva financí spravuje majoritní akcionářský podíl. Stávající nájemníci ve více než 750 bytech mají proto oprávněnou obavu, že jejich domovy skončí v rukou spekulantů, kteří mohou zásadním způsobem ovlivnit jejich životy. Z dřívějších vyjádření vás i společnosti ČEZ vyplývá, že účast nájemníků ve veřejné soutěži je vítána. Nájemníci bytů by se veřejné soutěže chtěli zúčastnit, ovšem stávající podmínky jejich účast prakticky vylučují. Předně je totiž třeba vytvořit družstevní či jinou obdobnou strukturu, dále zajistit poskytnutí bankovního financování pro podání nabídky a také připravit potřebnou smluvní dokumentaci.
Tato proklamace se však výrazně rozchází s činy našich konzulárních institucí na Ukrajině.
V některých případech je to téměř dojemná péče. Někdy je nám vysvětlováno, že jde o diktát Evropské unie. Péči o uprchlíky se věnuje řada těch spolků. A poslední věta:
Jsou na to vypisována grantová schémata, která mají podmínky a parametry. Existuje samozřejmě povinnost těch subjektů, které peníze obdrží, aby je vykázaly, a vykázaly je tedy v podobě, která je kontrolovatelná. Pokud něco takového existuje, tak dodám písemně.
Ano, dovoluji si doplňující otázku, a to jestli pan ministr a kolegové vědí, že krom těchto prostředků, o kterých jsem hovořila, jsou tyto spolky ještě saturovány z peněz Evropské unie. A vím, že příští rok už by to mohlo být poněkud zlepšené, ten přehled o tom, co se s těmi penězi děje. A jenom Člověk v tísni 250 milionů.
Pane ministře, sejdeme se, či nesejdeme?
Ministerstvo financí bude mít pravděpodobně celkový přehled o čerpání dotačních titulů za celou státní správu a Českou republiku. Souhrnná výše 27 milionů 613 tisíc. Já paní poslankyni Lorencové a všem poslancům dodám ten rozpad na jednotlivé spolky, kolik dostaly, a případně vám tam ještě tedy vyznačíme, jaké kontroly tam byly provedeny, za jakým účelem a s jakým výsledkem. Jsou to veřejné prostředky, tudíž není žádný důvod tajit, na jaký účel to šlo, jestli to bylo kontrolováno, případně auditováno, a s jakým výsledkem. Vy můžete mít samozřejmě pravdu, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, ale to bude celková částka za celou Českou republiku, já k tomu nemám informace. To znamená, to můžou být prostředky, a teď opravdu hádám, které poskytuje možná MPSV nebo další organizace. Nechci tady vyvolávat kolegyni Marksovou, ale za nás 27 milionů.
Děkuji panu ministrovi.